Jsou založeny na principu, že důchody současných penzistů platí průběžně dnešní pracovní síla. Teď samozřejmě bych tady mohl rozebrat ještě ten demografický vývoj. Počet důchodců se bude zvyšovat v souvislosti s prodlužováním lidského věku a klesajícím počtem živě narozených dětí. To už jsem hovořil, že tady dokonce správní ekonomové říkají, nebo to je zajímavé, to je potřeba si říct, že demografický problém je zveličován a zneužíván k tlaku na destrukci průběžného důchodového systému. No to přesně předvádí Fialova vláda a někteří komentátoři, kteří jsou na straně Fialovy vlády. Znovu to přečtu. Dále je tady docela zajímavá věta, že řešit důchodový problém pomocí dalšího zavádění druhého pilíře snížením odvodů do prvního pilíře naráží na vážná úskalí. Skutečná reforma by neměla vytvářet důchodové schodky, ať už explicitní, nebo implicitní. Obě tato fakta svědčí o blahobytu, nikoliv o chudobě či hrozící katastrofě. Zdravotní systémy se musí přizpůsobit. Takže dokonce tady i autoři této knihy vyzývají k tomu, doslova říkají - cituji: "Přestaňme to líčit jako nadcházející zkázu." Prostě je to přesně v souladu s tím, co říká SPD. Vy děláte z těch důchodců někoho, kdo tady snad překáží nebo co. Důchodci jsou důležití, všichni budeme jednou staří, a my je plně podporujeme. Tady dokonce autoři říkají a mluví poměrně otevřeně v tomhletom. A soudci neodchází do důchodu před 70. lety a politici, herci, vědci a spisovatelé často plodně pracují až do své smrti. Samozřejmě, není to manuální práce. Je tady příklad toho, že není potřeba říct, že někdo je příjemce důchodu a že je snad nějakou přítěží.
Ale já mám kromě této principiální připomínky připomínku mnohem závažnější. Kdo dal pokyn k publikaci této aktuální, zhoršené predikce? Jaké makroekonomické fundamenty vás vedly k tomuto dramatickému zhoršení, které bude mít zásadní vliv na českou ekonomiku a státní rozpočet? Žádám Ministerstvo financí, aby v zájmu obrany své legitimity buď svou aktuální predikci obhájilo, předložilo důsledky pro státní rozpočet, anebo okamžitě tuto podivnou, a to jsem velmi zdvořilá, tabulku stáhlo. Kdo k tomu dal pokyn.
Samozřejmě se můžete přihlásit k faktické poznámce, která ovšem reaguje na průběh rozpravy. Tak jenom abychom si to ujasnili. Ještě než dám slovo panu poslanci, přečtu omluvy. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jsem si samozřejmě, když jsem se připravoval na tuto schůzi, i tento nález Ústavního soudu několikrát přečetl a musím říci, byť tedy nejsem ústavní právník, že u mě vyznívá přesně naopak.
Nyní vystoupí paní poslankyně Peštová a připraví se pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, paní předsedající. A vracíme se právě k tomu, co jsem říkala na začátku. To znamená, že když nebyla zpracovaná studie dopadů, tak o jaké hospodářské škodě my se tady bavíme? Protože tam byla daná ta výjimka. A bylo to stavební spoření. Ne, tady jsme se bavili o tom, bavíme se o tom, jestli prodloužit, pane ministře, nebo neprodloužit legislativní stav nouze. On to tady zmínil, tak já jsem říkala, že jsem čerpala z jiných nálezů. Buď přistoupíte na zkrácení bez nějaké diskuse...
Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. Připraví se pan ministr Jurečka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Nerad bych tady někoho předbíhal. První věc - otázka odchodu ze státní správy. Vláda opravdu snížila počet systemizovaných služebních míst, snížila i místa jak ve službě, tak mimo službu, snížila i projektová místa. Pokud jde například o úřady práce, bohužel - to říkám bohužel - ten stav je tam poslední tři roky plus minus stejný. Já jsem to tady říkal i minule na schůzi výboru. Dám vám je k dispozici. Ten stav jsem tam zdědil. Ať nelže. Tak je logické, že meziročně tam k nějakému nárůstu došlo.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vy je ženete právě na ty úřady práce, které kolabují. Ten proces je tam naprosto nešťastný a ti lidé to nezvládají. Mě by zajímalo vlastně, i jak ten současný krok, který tady plánujete udělat, tu loupež, jestli máte zanalyzováno, jak se vlastně projeví. Zvládne to ten Úřad práce, když vy jim pomáháte? Jak jim pomůžete, když to ten Úřad práce nezvládne? A zajímá mě, jestli jste si to zanalyzovali vlastně, co ten váš současný krok způsobí a jak vy se o ty lidi potom postaráte. O ty lidi, kteří už nebudou mít ani sílu na ten úřad práce dojít a nebudou mít ani na tu jízdenku na autobus, aby do toho města na úřad práce přijeli. Bylo by moc hezké, když už tady tolik usilujete o legislativní nouzi, kdyby ta legislativní nouze alespoň zrychlila práci na úřadech práce.
Vážená paní místopředsedkyně, děkuji vám za slovo. Já bych se zde ještě vrátil v reakci na to, co zde padlo z úst pana ministr Šalomouna. To je ministr ve vaší vládě, který je ministrem pro legislativu. Je to předseda Legislativní rady vlády. My zde již další hodinu vznášíme naše námitky pro to, proč potvrzení legislativní nouze podle nás není možné. Myslím si, že by bylo vhodné, kdybychom pokračovali, až zde bude přítomen, aby mohl na nás nějakým způsobem reagovat. Nicméně s tím bohužel jako řadový poslanec nic nezmůžu. Jen chci, aby tady zaznělo, že to podle mého názoru není vhodné.
Připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Zkusím velice stručně. Děkuji, že mně radí Vědecká rada České lékařské společnosti. Děkuji, že mně radí. Je to řada předsedů odborných společností a je to řada mých přátel z akademického světa, z medicíny, spousta ředitelů nemocnic. Ale tady zřejmě padlo těch 30 poradců. Nevím, kde to číslo vzniklo. Zřejmě se tím myslí jmenovaní poradci. Já jim za to děkuji a doufám, že se nenechají odradit a budou mi dál pomáhat. Placený poradce je jeden.
Děkuji za slovo. Na pana ministra zdravotnictví. Těch 30 poradců jste řekl v nedělní Partii, tak doufám, že víte, co říkáte do médií. Prakticky jste to tady odhodil, vůbec vás to nezajímalo. Vy jste snížili ta místa, která jsou nejblíže lidem, a navýšili jste si ta papalášská místa na těch ministerstvech!
Tak to není pravda. Prosím, paní kolegyně, neříkejte to. Děkuji vážená paní předsedkyně, kolegyně kolegové. Takže neříkejte, že tady vláda nějakým způsobem nepomáhá k tomu, aby tady byla opravdu dobrá rovnováha v té mezigenerační solidaritě. Pokud jde o připomínky na legislativní nouzi, tak ta definice hovoří o hospodářských škodách ve vztahu například právě i k otázce výdajů státního rozpočtu, i ty předchozí judikáty toto jednoznačně potvrzují, takže je to ta formulační část. Takže neříkejte, že jsem se tomu tématu vyhýbal.
Děkuji, pane ministře. Budeme pokračovat faktickými poznámkami.
Já zde si dovolím reagovat na předchozí vystoupení pana ministra Jurečky a na ten jeho graf, na ten jeho druhý graf, který tady ukazoval, který se týkal průměrného důchodu. Mě ten graf velice zaujal, a to hlavně proto, že ten graf zakončil svou fotkou. Viděl jsem hodně grafů. Tohle si nevzpomínám, že by někdo zakončoval grafy svou fotkou, je to trošku narcistní. Ale nebyla to vaše vláda. Nebyl jste to vy, pane ministře, nebylo to vaše rozhodnutí ani váš boj za seniory. Byla to prostě jenom zákonná valorizace díky inflaci. Takže ten graf je opravdu krásný. Já doufám, že nám ho tady ještě jednou ukážete dneska, já jsem si ho tedy vyfotil, takže to si nechám na památku.
Nyní je přihlášen pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Feranec.
Že se mohou o ty zákony opřít. Že mohou nějaká legitimní očekávání, která prostě a jednoduše v těch zákonech, které jsou jako pojistkou, což je například ten zákon o mimořádných valorizacích, že jim prostě můžou důvěřovat, že to nebude bráno retroaktivně. To je také vzkaz těm občanům.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Nyní vystoupí pan poslanec Feranec, připraví se pan poslanec Králíček. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. A zvykli jsme si, to není náš výmysl, to je výmysl píáristů z Úřadu vlády, že pokud pan premiér něco řekne, co není pravda, tak je to metafora. Takže pokud může předseda vlády používat metafory, tak nepochybně to můžou používat i poslanci.
Nyní s faktickou vystoupí pan poslanec Králíček, připraví se pan poslanec Kettner.
Vážená paní místopředsedkyně, já bych chtěl jenom krátce reagovat na pana Jurečku a na pana místopředsedu Skopečka. Podle mě jediná hospodářská škoda vznikne, protože vy ten Ústavní soud prohrajete a budete muset platit penále, protože budete muset ty věci vyplatit. A to bude vaše hospodářská škoda, za kterou vy osobně byste měl nést zodpovědnost. A potom reakce na pana Skopečka. No my se té diskusi nebráníme, tak pojďte s námi diskutovat. Přijďte a pojďme diskutovat. Ale my přece hlavně rozporujeme to, že vy dnes chcete sebrat něco, na co ti důchodci mají nárok. A co bude příště? Pan Jurečka pošle důchodcům složenku, ať vrátí důchody za posledních pět let?
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou dostane slovo pan poslanec Kettner, připraví se paní poslankyně Peštová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já se vrátím k podstatě věci. Chcete to schválit v legislativní nouzi, což je, když jsou ohrožena občanská práva, ohrožení bezpečnosti České republiky, pokud hrozí vážné hospodářské škody. Co se tam opakuje? Ohrožení, ohrožení a hrozí. Ve své podstatě vy říkáte, že důchodci, invalidé a podobně jsou pro nás ohrožení a hrozba. Vy víte, že to je špatně. A vy potřebujete, vy nemáte argumenty a vy potřebujete aspoň nějakou oporu, tak vlastně vytváříte dalšího nepřítele, a teď jsou na paškále důchodci. Vždyť vy vyvoláváte mezigenerační střet! Přečetl jste si komentáře mladých lidí, kteří naskočili na to, jakým způsobem to prezentujete? Že vlastně ti mladí se budou mít špatně, protože to bude... ti důchodci jim budou brát ten hospodářský rozkvět a tak dále. A ono jí zbude třeba pětistovka, tisícovka na jídlo. Zkuste jí říct, že je hrozba. Vybudovali jsme ho my? A my bychom jim za to měli být vděční.
Děkuji.
Ale to je shoda. To v každém případě. Lidi se opravdu bojí mít dítě. To je fakt hnus, tohleto, musím říct! My říkáme vždycky, že pomoci skutečně potřebným ano, ale vy jste úplně zapomněli na české občany. Vy to děláte cíleně. To vidíme i u toho, že vůbec neřešíte ani drahé potraviny například a lidé jezdí nakupovat do Polska. A kdyby bylo SPD ve vládě, tak to hned uděláme. Náklady obětované příležitosti dětí jsou v rozvinutých zemích větší než v rozvojových. Ale právě proto tady musí nastoupit samozřejmě pozitivně stát a pozitivně motivovat. A vždycky je lepší podle mého názoru podpořit naše občany než sem v podstatě natahat imigranty, kteří jsou z jiného prostředí. Vláda už na to dala desítky miliard, jenom na ty Ukrajince. Ale samozřejmě mají jiné zvyky. My máme plný respekt k seniorům a chceme, aby měli důstojné stáří, důstojné životy. Máme více volného času, větší bezpečnost, více vzdělání, více civilizačních vymožeností, více potravin, zdravější a delší život. A měli bychom to řešit. Mimochodem jedna z neznámých veličin je budoucí vývoj střední délky života. Bude očekávaná délka života stále růst lineárním způsobem, Jak se to stalo v průběhu 20. století? Někteří tvrdí, že délka života již více či méně dosáhla toho horního limitu. Někteří odborníci rovněž říkají, že je rovněž obtížné předpovídat budoucí vývoj porodnosti. Třeba pod jedno dítě na jednu ženu v reprodukčním věku? Nebo se udrží na současné hladině? U plodnosti je překvapivé, že se u některých zemí předpokládá růst, u jiných pokles, ale celkově plodnost prognózy roste. Příliš se zdůrazňují ve společnosti náklady stárnutí populace a úplně se přehlížejí možné přínosy. Stárnutí populace by mělo být vnímáno nikoliv jako krize, nýbrž jako proces, který vytváří nové příležitosti. Takže můžeme mít spokojené lidi, když budou mít zajištěné důstojné životy. Takže znovu, stárnutí populace nemusí být tragédií, ale požehnáním. Takže starší populace bude mít řadu výhod, které mladší nemá. Stárnutí nemůže tento základní pozitivní trend zvrátit, spíše paradoxně naplnit. Proč vám to říkám? Ještě máte šanci stáhnout ten váš zákon. Já jsem navrhl už tady zrušit legislativní nouzi. Takže takhle my bychom chtěli, aby to vláda viděla pozitivně. Retroaktivně dokonce, poté, co 10. února Český statistický úřad vyhlásil míru inflace, tak podle stávajícího zákona měli všichni příjemci důchodů automatický nárok na valorizaci. Takže vy jste to mohli dát do státního rozpočtu na letošní rok, ale nedali. Takže jsem mluvil něco přes sedm hodin, ale ještě jsem neskončil.
Takže jeho přihlášení k faktické propadá. Pan poslanec Nacher je přihlášený taktéž s faktickou, ale opět jej nevidím v sále. Proto se dostáváme k přihlášeným. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Samotná legislativní nouze může být vyhlášena za mimořádných okolností, kterými jsou, když jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Pane premiére, mě by zajímalo, která z těchto tří situací podle vás nastala. Dovolte, abych vám připomněla, že když jsme ve stavu legislativní nouze schvalovali například takzvané covidové zákony, tak to schválení tehdy bylo napříč politickým spektrem ve Sněmovně. To je samozřejmě pochopitelné, protože jsou situace, jako jsou povodně nebo pandemie a podobně, kdy Sněmovna žádnou velkou debatu nemusí provádět a existuje široká shoda mezi opozicí a koalicí, že je možné zásadně zredukovat proces přijímání některých rozhodnutí zákonů, protože vidíme, že se na nás něco valí a že tady skutečně hrozí nebezpečí z prodlení.
Nyní vystoupí paní poslankyně Mračková Vildumetzová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vondráček.
Tak já děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych si dovolila reagovat nejdříve na pana Michálka, prostřednictvím paní předsedající, kdy tady můj kolega poslanec řekl, že pan Michálek tady mystifikoval. Já bych především ze svého pohledu řekla, že byl velmi arogantní, protože nám prakticky řekl, že tím, že jsme vystupovali v rámci faktických poznámek, tak co bychom vlastně chtěli, aby tady byl pan ministr pro legislativu? Samozřejmě, pokud k tomu má vážné důvody, tak to dokážu pochopit. Pan primátor tady taky sedí. Ale ministr pro legislativu tady prostě má být, nezlobte se na mě. Tak jaká jsou fakta? Česká republika je třetí nejhorší v rámci inflace. Je to tím, že nezvládla absolutně energetickou krizi, protože se schvaloval úsporný balíček, pak se to měnilo na zastropování, a proto jsme se dostali na ta čísla, na která jsme se dostali. Myslím si, že opravdu ten váš postup je absolutně nelogický a velmi nefér. Děkuji.
Tak já děkuji za probíhající debatu. Pokusím se kombinovaně reagovat na pana kolegu Michálka a na pana ministra Jurečku.